Kdo proti? Děkuji. Děkuji. Ministerstvo? Kdo je proti? Prosím další. Děkuji. Děkuji. Kdo je pro? Děkuji. Děkuji. Kdo je pro? Pane zpravodaji, prosím, návrh usnesení. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Já jsem zahájil hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Než předám předsedání, tak vás seznámím s omluvenkou. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Kdo proti? Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Prosím další. Děkuji. Děkuji. Prosím další. Děkuji. Kdo proti? Prosím další. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Nebyl přijat. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Prosím další. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování.
N265 - výroba ostatních čerpadel a kompresorů.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Prosím další. Pane zpravodaji, prosím víc na mikrofon. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Děkuji. Prosím další. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Prosím další. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Prosím další. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Prosím další. Zahájil jsem hlasování.
Děkuji vám. Další návrh. Návrh nebyl přijat.
N295 - výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení.
Děkuji vám.
N296 - výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodu.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Vidím přihlášku s přednostním právem pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se, že na chviličku přerušuji sérii hlasování. Nicméně jsem přesvědčen, že na některé výbušné zprávy by se mělo v Poslanecké sněmovně reagovat okamžitě. Děkuji za vaši ochotu vystoupit.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.
A nyní tedy bych se zeptal, jestli jsou návrhy na změnu pořadu schůze. Jsou ještě nějaké další návrhy na změnu pořadu? Není tomu tak. Takže nyní budeme hlasovat. Já pro jistotu ještě svolám kolegy do sálu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nemám v tuto chvíli žádné přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu opět končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo zpravodaje. Děkuji. V tom případě, pokud vím, žádné návrhy na vrácení či zamítnutí nepadly, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor? Není tomu tak. V tom případě - ani nezazněly návrhy na prodloužení či zkrácení lhůt, pokud vím, takže projednávání tohoto bodu končím. Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 29. května, všeobecná rozprava byla ukončena. Připomínám, že všechny avizované návrhy usnesení je třeba přednést v podrobné rozpravě. A nyní bychom přistoupili k podrobné rozpravě, do které jsou přihlášeny poslankyně v pořadí, jak je vidíte na informační tabuli, přičemž s přednostním právem mě o vystoupení v rozpravě požádal pan zpravodaj Výborný. Takže prosím máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. První usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun."
A myslím, že můžete pokračovat. Já také děkuji. Prosím, shromažďujte u sebe návrhy a stejně tak bych prosil o doručení návrhů v písemné podobě i mně jako předsedajícímu. Paní poslankyně Pěnčíková je pověřena za klub KSČM přednášet přednostně stanovisko klubu, takže prosím. Také děkuji.
S dovolením upravím tak, aby to bylo procedurálně správně, ten první bod navrhovaného usnesení.
Když už tedy vážili cestu - odkud?
Ano.
Návrh byl přijat.
Tím pádem se stává ten předchozí mnou načítaný návrh z dílny KSČM nehlasovatelný.
Ano. Návrh byl přijat.
Poslanecké sněmovně v rámci analýzy možnosti stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu vícekapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. Teď zde máme návrh poslaneckého klubu sociální demokracie, Kateřiny Valachové.
Dáme prostor paní poslankyni Valachové. Takže prosím pana zpravodaje, budeme pokračovat. Dobře. Takže já tímto tento bod končím. Takže já končím tento bod. A nyní bychom se měli vrátit do 30. schůze. Tak já jenom neformálně, protože formálně to ohlásím až po těch deseti minutách. Takže to jenom neformálně, abyste tady teď nemuseli devět minut zbytečně být.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Nejistota je nesmírná.